A teď nevím, jestli pan ministr ještě může vydržet, nebo už...?
Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že zůstal. Chtěl bych se zeptat, jaký je jeho názor na to. A potom, často se diskutuje o tom, že je potřeba zvýšit počet českých studentů na lékařských fakultách, a k tomu jsou nejrůznější námitky. Kde se tedy začne a co pan ministr chce pro ten nejpalčivější problém českého zdravotnictví udělat.
Děkuji, pane poslanče. Pane ministře, máte slovo.
Svého času se to rozdělilo, protože se předpokládalo, že evropský vývoj půjde tímto směrem, ale nakonec jsme zůstali jediní.
Já vám rozumím, pane ministře, a opravdu jsem přesvědčen, že na počet poslanců ve Sněmovně je tady nadměrný hluk.
A jsou to stále jedni a titíž. Děkuji. Takže šest do konce roku a tři do konce ledna příštího roku.
Děkuji panu ministrovi za odpovědi. Já jsem ty informace v tuto chvíli dostal. Je mi to jasné.
Pan ministr je velmi shovívavý.
Jen krátkou technickou z důvodu toho, že bych chtěl navázat na kolegu Kučeru. Děkuji za odpověď.
Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Tomio Okamura a připraví se pan poslanec Mackovík.
Vážený pane premiére, máme nějakých deset měsíců do konce funkčního období vaší vlády, ale zákon o referendu stále Sněmovnou neprošel. Návrh zákona o celostátním referendu, který jsem navrhl, jste mi před dvěma lety zamítli. Je zcela evidentní, že tady vláda hraje jen další ohlupovací komedii na občany a znovu je podvádíte. Jak víme, tento závazek vzešel z našich předkoaličních jednání, kdy jsem referendum tvrdošíjně prosazoval. Ptám se, pane premiére, co vás na tomto vašem zákoně děsí, že nechcete přijmout ani vládní okleštěný návrh. Zavádí taková omezení kvorem, že závazné hlasování i o nepodstatných věcech bude v praxi nereálné, takže monopol na vaši moc váš zákon nijak neohrožuje. Říkat pravdu se totiž, jak vás tak znám, rozhodně neodvážíte.
To, co jsem vám říkal, pane poslanče, před obědem, stále platí.
Budu pokračovat v problematice letecké záchranné služby. A uvědomujete si, že pokud jde o zásah v nepřístupném terénu s využitím lezeckého vybavení, že to provádí jeden vrtulník, a to ten konkrétní ústecký? Domníváte, se, že nasazení dvou vrtulníků je levnější než nasazení jednoho vrtulníku?
Nyní vystoupí pan poslanec Fiedler, připraví se pan poslanec Černoch.
Děkuji, pane předsedající. Já budu opět interpelovat nepřítomného pana premiéra. Nicméně ke konkrétnímu tématu mé interpelace. Začnu tím druhým bodem, koncepce jazykového vzdělávání. Tento termín nebyl splněn. Tak jako tady jsme slyšeli dneska už vícekrát i od ostatních kolegů poslanců, vláda předkládá nějaké sliby, nějaké harmonogramy, které neplní. Já jsem se dneska poptával, kolegové ze školského výboru mi na to nebyli schopni odpovědět. Kdy bude koncepce jazykového vzdělání konečně předložena? Ten problém je dlouhodobý -
Váš čas, pane poslanče. Já vám děkuji, pane poslanče.
Jsou samozřejmě neziskové organizace, které vykonávají bohulibou činnost, pomáhají lidem s postižením. Podporu si určitě stoprocentně zaslouží. Bohužel právě tyto neziskové organizace většinou na finance nedosáhnou. Proto bych se rád zeptal pana premiéra - pane premiére, budete řešit ještě během svého mandátu financování těchto podezřelých neziskových organizací novelou zákona? Kdyby se tyto obrovské prostředky použily na prorodinnou politiku, na klokánky, pro postižené děti, na efektivní ekonomiku státu, tak by se udělalo daleko lépe.
Nyní má dvě interpelace paní poslankyně Hnyková.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v pondělí 5. prosince jsem s kolegyni Aulickou Jírovcovou a odbory uspořádala seminář k novele zákona o sociálních službách, který jsme uspořádali právě v době připomínkového řízení.
A nerad, pane premiére, v tomhle případě, protože celá tahle kauza jde za panem ministrem a on se jí zjevně vyhýbá. To nemá obdobu! A teď už se po druhé vyhýbá - a všichni víme, že je tady, že je v České republice, jenom zkrátka nechce odpovídat na nepříjemné otázky, jak to, že prostě nechal svému náměstkovi udělat nábytek za 367 tisíc do služebního bytu. To jsou prostě nehorázné věci, na které musí ten ministr odpovědět. A jestli se tomu vyhýbá, budu se muset obrátit na vás, pane premiére. Prosím o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra. Děkuji.
Dobře, děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla přerušena a budeme se jí zabývat příště, pokud bude přítomen pan ministr. A nyní už se budeme věnovat předmětné interpelaci. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Podle mě je to škoda, ale beru to jako fakt. Tady za tu informaci děkuji, nic nenavrhuji. Ministerstvo životního prostředí mi odpovědělo, že u šesti staveb z devíti byly dodány podklady. Dneska nechci o prodloužené Rudné mluvit, to není předmětem této interpelace.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Ona existuje dokonce na dvou úrovních. Ti lidé spolu komunikují každý den, dokonce pod mým poměrně brutálním tlakem, a věřte, že byť na to nevypadám, dovedu vyvinout poměrně brutální tlak na své podřízené. Tak si volají několikrát denně a samozřejmě neustále diskutují především rozsah těch informací.
Na tento seminář jsme pozvali i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí včetně paní ministryně. Vše bylo řádně domluveno a potvrzeno. V publiku zasedlo 120 hostů ze sociálních služeb. Organizace, které zde vystupovaly, považují jednání ministryně za neslýchané, že zakáže vystoupit svým zaměstnancům na takovémto semináři. Já to považuji za neslušné, nekolegiální a neprofesionální a podávám na chování paní ministryně Marksové tímto stížnost a ptám se, co s tím uděláte. Doporučovala bych vám, abyste zahájil druhé kolo výměny ministrů a zařadil mezi ně i ministryni Marksovou. Po svých zaměstnancích a zaměstnancích v sociálních službách vyžaduje nejlepší pracovní výkony po odborné stránce, a sama se chová naprosto asociálně. Ukončila jsem prosím svoji první interpelaci a navazuji svou druhou. Musím vám připomenout, že vývoj skladby uživatelů pobytových služeb se však za poslední roky výrazně změnil. Oproti průměrné mzdě, která v roce 2015 činila 26 467 korun, činí rozdíl pro pracovníky v přímé péčí 8 515 korun. Vím, není to důležité pro vás a pro většinu vašich a koaličních poslanců, a vůbec je to jedno vaší paní ministryni práce a sociálních věcí paní Marksové. Včera jste tady popisoval, v jaké kondici je naše ekonomika, a bohužel místo toho, abyste ocenil a udělal vše, aby byla řádně ohodnocena práce lidí v sociálních službách, tak hlasujete proti. Žádám vás, abyste mi řekl, co uděláte s platy zaměstnanců v sociálních službách, pokud nechcete dojít k tomu, aby došlo ke kolapsu. Ti lidé na to čekají, pracují ve prospěch této společnosti a starají se o staré a zdravotně postižené lidi. Já vám děkuji za odpovědi.
Děkuji. Pane předsedo, já bych pokračoval v těch otázkách na nepřítomného pana premiéra. Je to překvapující, a proto se ptám, když má v plánu zavést státního provozovatele od roku 2020, jaké kroky už učinila k tomu, aby tento provozovatel musel vůbec vzniknout. Takže další otázka k této problematice: Kolik zásahů letecké záchranné služby z Prahy bylo v Ústeckém kraji samostatně, to znamená zasahovali v letošním roce za ústecký vrtulník, který už někde byl, kolik bylo ve spolupráci? A poslední část. Znamená to tedy, že podobné argumenty budou znít i od 1. ledna 2017, takže do Ústeckého kraje letecká záchranná služba z Prahy létat nebude? Kdo bude létat za leteckou záchrannou službu z Prahy, když bude v Ústeckém kraji? To znamená, snižujete dostupnost tohoto segmentu přednemocniční neodkladné péče nejen v Ústeckém kraji, ale v ostatních okolních krajích. Proč?
A paní poslankyně Hnyková svou interpelaci stahuje. Tím pádem jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády a budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé ministry. Prosím prvního v seznamu, to je pan poslanec Zahradníček, který bude interpelovat pana ministra kultury. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Pane ministře kultury. Může se stát, že dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou postupem času prohlášeny za neplatné. Prosím nenechte se oklamat a návrat nedopusťte. Hitlerové přicházeli a odcházeli, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Jistě, pane ministře, víte, čí jsou to slova. Co je za touto vaší polopravdou? Proto požaduji stručnou a jasnou odpověď. Děkuji vám poslancům za pozornost a vám za odpověď.
Pan poslanec Černoch ještě chvilku počká, pan ministr je přítomen, takže odpoví.
Je to problematika, kterou podle mého názoru docela dobře znám. Vůbec nijakým způsobem nezpochybňuji prezidentské dekrety doktora Edvarda Beneše, ale to, co říkám, je, že není možné dávat rovnítko mezi etnickou a politickou příslušnost. To je to podstatné. Tedy když mluvíme o nacistech, tak bychom neměli říkat Němci, protože mezi Němci byla také celá řada těch, kteří bojovali proti nacismu, nakonec koncentrační tábor Dachau byl v roce 1933 otevřený právě pro německou protifašistickou opozici a bylo tak tomu i mezi Němci z Čech, Moravy a Slezska. Já se snažím inspirovat těmi dokumenty, právními předpisy, které vydávaly státy, které se vyrovnávaly s touto otázkou po druhé světové válce, jako například Francie, Dánsko, Belgie, Itálie. Země, které se staly součástí pozdějšího sovětského impéria, tuto otázku řešily optikou etnickou, tedy bez rozlišování osobní viny nebo neviny. Kdo byl příslušníkem etnika, v tomto případě německého, byl postižen. To je prostě fakt. I když teorie v některých právních předpisech je jiná.
Taková úprava je skutečně velmi přísná. Vždyť není v reálných možnostech mysliveckých spolků, aby byly schopny jakékoli škodě předejít. Myslivci nemají zvěř, lidově řečeno, přivázanou na provázku, aby byli schopni ovlivnit její chování. Děkuji za odpověď.
Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníka a po něm pan poslanec Seďa.
Paní ministryně dříve podpořila Centrum občanského vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. A ta v návrhu paní ministryně bohužel hraje hlavní roli. Budou to pravicoví, nebo levicoví úředníci? Budou to konzervativci, nebo liberálové? A nebylo by moudřejší investovat tyto peníze do vybavení škol nebo do platů učitelů? Děkuji za odpověď.
Děkuji, pane předsedo. Vy jste se nedávno vyjádřil, že z důvodu zabránění vývozu kapitálu do zahraničí zrušíte zdanění dividend. Ano, jednalo se o emise jednokorunových dluhopisů, u nichž se srážková daň zaokrouhlovala na celé koruny dolů, a tudíž se z nich nic neplatilo. Podle veřejně dostupných informací jste jen za minulý rok inkasoval výnos z vašich desetiletých dluhopisů 90 milionů korun. Ano, nebylo to protizákonné, ale rozhodně to nebylo solidární a morální. A obhajovat se tím, že jste tehdy nebyl politikem, je opravdu slabým argumentem, nehledě na skutečnost, že jste dluhopisy nakupoval i v letech 2013 a 2014, když jste již byl ministrem financí. Vážený pane ministře, vaším opakovaným mottem je, že stát by se měl řídit jako firma. Já si to nemyslím, protože vy sám jste v každodenním střetu zájmů. A argument, že občané to před volbami věděli, je lichý. Například nevěděli nic o vašem daňovém triku, na kterém jste ušetřil desítky milionů korun.
Prosím pana poslance Farského a připraví se pan poslanec Šincl.
Generální finanční ředitelství bylo přímo dotázáno, aby zveřejnilo, za co je 200 milionů z peněz daňových poplatníků utraceno. Odpověď byla striktní, že se jedná o obchodní tajemství. Jedna z věcí, za které toto mohlo být utraceno, je i nastavení EET. A pro mě představa, že po živnostnících chcete účtenku za každou korunu, ale nejste ochoten zveřejnit, za co utratíte 200 milionů, nepřijatelná.
Také děkuji. Prosím pana poslance Šincla.
Vážený pane ministře, na české trhu jsou nekvalitní zahraniční kotle, které mohou způsobit zhoršení kvality ovzduší, potažmo i zdraví obyvatel. Přestože prokazatelně nedosahují požadovaných parametrů kvality emisí, tzv. ekodesign, vztahují se na ně kotlíkové dotace. Pochybné kotle jsou zapsány v tzv. seznamu výrobků a technologií pod správou Státního fondu životního prostředí. Z nepochopitelných důvodů ale nikdo nezasáhl, výrobek ze seznamu nikdo nestáhl, a tím zdiskreditoval renomovaný státní ústav.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, ono to je trošku Rádio Jerevan, co jste právě řekl. Takže vy říkáte kotle, které vůbec zpochybňují celý ten systém, já říkám, že to je ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Jednalo se také o prodlouženou Rudnou. Ale věřte, že ta pracovní skupina, ten tým řešil přesně i tohleto.
Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Děkuji panu ministrovi.
Studium je velmi náročné, těžké, nelze ho zjednodušit. Pokusíme se v rámci toho se s tím nějak vyrovnat.
Prosím, pane poslanče.
Já si myslím, že to by odstranilo mnoho problémů s rezidenčními místy a podobně.
Beru to jako velmi zajímavý podnět.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Zbývá nám jedna interpelace, která propadla nakonec, a to je interpelace paní poslankyně Marie Pěnčíkové na nepřítomného Mariana Jurečku. V tomto ohledu vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny vylosované ústní interpelace pro dnešní den, děkuji kolegům poslancům, děkuji pánům ministrům a končím dnešní jednací den.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, jsem trošku na rozpacích, co říci, protože tohle je jedna z věcí, kterou jsem zdědil. A upřímně řečeno, nemám z toho radost. Ta věc, o které mluvíte, byla v rámci dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyřazena poradou vedení pana ministra Němečka ze seznamu priorit pro tuto oblast podpory. Což bohužel znamená, že pro rok 2017, a v tom máte pravdu, nemůže být žádné organizaci poskytnuta dotace na vznik informačních materiálů a aktivit a osvětových materiálů jak pro osoby se zdravotním postižením, tak pro lékaře prvního kontaktu a pro širokou veřejnost. Úplně přesně nerozumím tomu, proč tato situace nastala. A jediné, co mohu slíbit, že určitě pro rok 2018 v rozpočtu, který ještě budu dělat já, bude tato záležitost vyřešena.
Samozřejmě chápu vaši pozici.
Mohu slíbit, že se na to nějakým způsobem podívám.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Peckovou a připraví se pan poslanec Hovorka.
Vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové, asi víte, že posledních několik let se věnuji boji proti sexuálnímu násilí na dětech, a to jak v České republice, tak na evropské úrovni v Radě Evropy. Rada Evropy mě před týdnem vyslala do Lyonu, kde je centrála Interpolu, na studijní návštěvu, abych se seznámila s jejich postupy. Jaké bylo mé překvapení až zděšení, když v sále na filmovém plátně se objevily záběry z České republiky, kde byla ukázána velmi profesionální natáčecí studia a bohužel i velmi útulné zázemí pro doprovázející rodiče dětí, které jsou zneužívány k výrobě pornografie. Což je do budoucna i otázka eventuální změny kvalifikace. Takže bych ráda věděla, jak spolupracujeme s Interpolem, jak se nám daří a jak velký problém je to opravdu v České republice, že jako jediná je zmiňována na takovém fóru.
Prosím pana poslance Hovorku a po něm pan poslanec Karamazov.
Dostal jsem řadu odpovědí na některé otázky. Někde ty odpovědi nebyly úplné. Vy jste mi odpověděl, že v současné době probíhají opatření, která mají zvýšit plášťové tření pilot, a probíhá kotvení opěry, a že tedy všechno bude v pořádku. Nicméně žádal jsem o informace o pohybu prasklé opěry, kdy založení mostu, opěr, ale také některé pilíře nevyhovují riziku sesuvu. Vy jste říkal, že všechno je sledováno, že máte pravidelné informace.
Vážený pane ministře, v minulosti jsem vás na tomto plénu dotazoval na stav příprav zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Podle aktuálních informací byl návrh zákona minulý měsíc zařazen na program jednání Legislativní rady vlády. Chci se vás proto v této souvislosti zeptat, zda bude návrh zákona předložen v takovém časovém horizontu, aby jej bylo možné projednat ještě v rámci tohoto volebního období.
Prosím paní poslankyni Hnykovou a po ní pan poslanec Černoch.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v podvýboru pro nepojistné dávkové systémy zdravotně postiženým a ve výboru pro sociální politiku jsme probírali veřejné opatrovnictví. Zástupci vašeho ministerstva slíbili přípravu novely zákona. Chci se zeptat, v jakém stavu je příprava zákona. Je pravda, že je to jen o financování a ne o řešení komplexní problematiky? Prý jste připravil, pane ministře, i změnu kompetenčního zákona a chcete celou tuto problematiku přehodit na Ministerstvo práce a sociálních věcí.